I velké ryby. Určitě jste zaznamenali různé případy karuselových obchodů. Pan kolega Kalousek zase tady vyřkl nějakou lež.
Další přihlášený je pan předseda Černoch s přednostním právem. Pardon, omlouvám se, nejprve faktická poznámka pana předsedy Kalouska.
Jenom drobnou poznámku. U politiků je to naprosto v pořádku. My, co máme rozhodovací pravomoci vůči veřejným penězům, tam je to v pořádku.
Ten byl doručen 2. června tohoto roku. Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak.
I sama vláda přiznává, že tento zákon nebude mít žádné zvýšené dodatečné finanční efekty, že to je nějaký doplňkový nástroj. Už ta lhůta až deset let zpětně prokazovat svůj majetek pro občany, kteří nepodnikali, a nemají tedy povinnost si archivovat a schovávat účtenky a svoje doklady, je přehnaná. A představa, že v rámci nějakých sousedských udání bude někdo muset zpětně prokazovat, jak nabyl svůj majetek, svoji nemovitost, dům a podobně, je skutečně o obtěžování občanů, nikoliv o tom, jak trestat a postihovat podvodníky, spekulanty a šedou ekonomiku. Na to tento zákon v žádném případě nedosáhne. A já bych na závěr konstatoval, že TOP 09 podporuje samozřejmě plošná majetková přiznání u politiků, veřejných funkcionářů, ale odmítáme obtěžování poctivých daňových poplatníků a poctivých plátců daní. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím pana poslance Černocha, po něm pan poslanec Beznoska, potom pan předseda vlády a potom pan poslanec Tejce.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
Zákon o prokazování původu majetku může být jeden z klíčových bodů, z klíčových nástrojů, jak bojovat proti korupci a finanční kriminalitě. Můžeme diskutovat o jednotlivých parametrech, které má zákon zavést a které by měly platit, nicméně ten hlavní problém je ten, že zákon vystavuje generální pardon na všechny finanční a korupční zločiny minulosti. Je to vlastně taková malá finanční korupční amnestie, protože se tím fakticky legalizují všechny delikty a podvody, které se staly před účinností tohoto zákona. Odmítáme zametat věci pod koberec, a proto jsme za poslanecký klub Úsvit předložili pozměňovací návrh, který zajišťuje, aby se minulá porušení zákona nevyloučila z přezkoumávání. Říkáme žádná tlustá čára za minulostí. Proto náš pozměňovací návrh umožňuje, aby se nelegálně získaný majetek dal kontrolovat i 25 let zpětně. Lepší příležitost, jak naplnit tento slib, už asi nebude.
Prosím pana poslance Beznosku a připraví se pan předseda vlády.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přidám se na stranu těch, kteří považují navrženou novelu za zbytečnou, protože opravdu si myslím, že dnes už je dost nástrojů, jak odhalovat, případně trestat majetkovou trestnou činnost. Účelem tedy je, aby se nepřiznaný a nezdaněný příjem zjištěný na základě tohoto postupu následně zdanil. Myšlenka celkem rozumná. Limitem pro použití zpřísněných pomůcek je očekávaná výše stanovené daně přesahující dva miliony korun. Mechanismus nebude uplatňován plošně, ale na základě výzvy v důsledku náznaku možné existence nepřiznaného příjmu.
Tento návrh byl přijat.
Pokusím se vás v rychlosti tou volbou provést. V tuto chvíli ve Státních aktech je vše připraveno. Dovolte mi prosím v jedné větě, abych poděkoval svým kolegům, panu místopředsedovi Klánovi a také pracovnicím volební komise, za zástup během mé zdravotní indispozice. Připomenu, že Sněmovna tu vyšetřovací komisi ustavila 28. června svým usnesením číslo 1268, volební komise následně přijala své usnesení číslo 135 a volební komise byla naplněna, tak jak bylo navrženo, vždy po jednom členu z každého poslaneckého klubu. Volební komise se poté sešla včera 30. června v ranních hodinách a přijala další usnesení číslo 137, kde konstatuje obdržené návrhy na předsedu této vyšetřovací komise. Ty návrhy jsme v komisi obdrželi tři a jsou to: Pavel Blažek za ODS, Martin Lank za Úsvit - Národní koalice a Zdeněk Ondráček za KSČM. Toto usnesení také obdrželi předsedové poslaneckých klubů. V tuto chvíli prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Děkuji, pane předsedo. Rozpravu otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Ještě než mu dám slovo, tak omluvím pana ministra vnitra, který se omlouvá od 9 hodin do 10.30 z důvodu pracovních povinností, a pan poslanec Šarapatka do 10. hodiny z pracovních důvodů.
Na základě našich zkušeností je jasné, že čím více kandidátů na předsedu, tím menší je pravděpodobnost, že ten předseda bude dnes zvolen. Já vám za to děkuji a přeji vám šťastnou ruku při volbě.
Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Pokud nejsou, tak rozpravu končím a prosím pana předsedu volební komise, aby nás informoval, jak budeme postupovat dále.
Tak já beru tuto informaci na vědomí. Konstatuji, že ve volební komisi budeme mít, respektive máme připravené všechny varianty těch hlasovacích lístků, takže nebude nutné žádné zdržení. To znamená, v tuto chvíli mohu konstatovat, že tajnou volbou, kolegyně a kolegové, vybíráme ze dvou navržených kandidátů. Pan poslanec Martin Lank se vzdal té nominace. Vybíráme tedy buď kolegu Pavla Blažka, anebo kolegu Zdeňka Ondráčka. Znovu zopakuji a moc o to prosím, vyplňujte ty lístky pečlivě. To znamená, ten, pro koho se rozhodnete, od vás obdrží kolečko, zakroužkování čísla před jeho jménem, ten, pro koho nehlasujete, obdrží na to číslo křížek, abychom neměli případně zbytečně neplatné hlasovací lístky. Na vydávání lístků určuji 15 minut.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání zahájíme bodem 189, což je návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.
Podle sněmovní legislativy není možné tento návrh na stejné schůzi opakovat. Já si myslím, že v takovém případě bychom o těch bodech mohli hlasovat.
Ano, děkuji. Pokud tomu tak je, tak jsem přesvědčen, že tento návrh pana předsedy Sklenáka je hlasovatelný.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Je to sněmovní tisk 752, předkládá Ministerstvo financí. Děkuji.
Dále k pořadu schůze? Požaduje někdo oddělené hlasování? Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Takže teď budeme hlasovat o tom, že bod 841 zařadíme do schůze. Kdo je proti? Kdo je proti?
Díky za to. Je to určitě záslužný návrh, nicméně je tam několik ale. Tedy ten, kdo má vyšší poměr živočišné výroby vůči rostlinné, dostane vyšší vratku než ten, který nemá téměř žádná zvířata, má například jenom bioplynku nebo pouze a jen rostlinnou výrobu. Na VDJ se dají přepočítávat de facto všechna zvířata. Holanďané nakonec vždycky byli jedni z nejlepších zemědělců. Bohužel tento princip nelze zavést zpětně. Proto jsme připravili kompromisní návrh, komplexní pozměňovací návrh, který v sobě zahrnuje de facto dva pozměňovací návrhy, jak pozměňovací návrh pana poslance Kudely, tak pozměňovací návrh můj. Bohužel ani to není možné, protože je to nepovolená podpora. Věřím, že tento příslib v následující době nějakým způsobem dofinalizujeme. Ještě mi dovolte zde zmínit finanční nároky komplexního pozměňovacího návrhu na veřejné rozpočty. Chtěl bych požádat všechny poslance o podporu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu jak vlevo, tak vpravo. Je to opravdu návrh pro všechny. Je to návrh pro ty velké, střední i malé zemědělce.
Jenom malou opravu.
Pokud ho neodhlasuje, pak budou všechny pozměňovací návrhy včetně tohoto komplexního hlasovány odděleně ve třetím čtení a budou se vztahovat k původnímu vládnímu návrhu.
Já jsem se teď poradila s legislativou, omlouvám se, máte pravdu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ve vsi, odkud pocházím, jsem chtěl od farmáře, který pěstuje stovky ovcí, koupit jehně pro své přátele.
Budou na obzoru další volby a pak další volby. Já to nevím. Přece je vás dost velká převaha v rozpočtovém výboru. Jenom si tady dovolím drobně poznamenat k vystoupení svého pana předsedy ve věci dosadit nebo volit. Asi všichni známe ono známé, prastaré české přísloví - starého psa novým kouskům nenaučíš. Kdo měl potřebu informovat v mládí, má potřebu informovat na své spoluobčany i teď. To staré české přísloví platilo a platí. A zřejmě, bohužel, platit bude.
Děkuji za slovo. Poslanec Karel Tureček si svým přestupem do klubu ANO podržel i současně mandát ve výboru pro životní prostředí. Proč tedy řešíte pouze jednu část a neřešíte druhou? Myslím, že dokonce mluvil i s předsedou volební komise. Na jedné straně je to pro nás dobře, to dělejme. Na druhé straně to nám nevyhovuje, to nedělejme.
Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka.
To se musím bránit, kolegyně a kolegové. Pominu slovní hříčky o volbě, nominaci nebo dosazení. Všichni víme, že volíme. A všichni inteligentní poslanci asi vědí, že volbou dojde k nějakému aktu. Nevím, na koho to bylo mířeno. Martin Kolovratník v pozici předsedy volební komise nenavrhuje licoměrně za ANO toho nebo onoho, tu či onu. Je to naprosto logické. Není to žádná licoměrnost nebo dvojí metr. Volební komise obdržela návrh hnutí ANO. Návrh na odvolání, hlasování o odvolání Kristýny Zelienkové. Přijala k tomu usnesení. Teď jsem mluvil z pohledu předsedy volební komise a vejdu se do času. Za sebe jako za poslance vás chci, kolegyně a kolegové, poprosit, je to úplně logické a jednoduché.
Dovolte mi opravdu teď velmi zkráceně řekněme čtyři poznámky. Faltýnka. Je nám to moc líto, protože takhle kvalitní lidi, když o ně přicházíme, je to škoda. Nemáte žádného nominanta. Druhá věc. To neskončí.
Tu jsem vám neškrtnul, faktickou poznámku jsem vám dal. Musíme všem stejně.
Jistě. Přepustím své místo panu poslanci Birkemu, a už se nepřihlásím.
Já to beru, ale pokud někdo namítne postup předsedajícího, tak budu opravdu v nevýhodě, protože to jsem ještě nikdy neudělal. Jestli kolega Birke chce, tak má možnost.
Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Já děkuji, pane ministře. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru.
Jedná se tedy o tzv. zelenou naftu. Vývoj zavádění a rušení zelené nafty. Součástí vnitřního pokynu je seznam činností v zemědělské prvovýrobě, na které lze vratku ze zelené nafty uplatnit. Dohled nad oprávněním čerpání vratky spotřební daně provádí Celní správa. Dosud byla vratka zavedena pouze pro činnosti navázané na rostlinnou výrobu. Nyní projednáváme návrh, aby se spotřební daň vracela také u vybraných činností v živočišné výrobě. Na jednání zemědělského výboru byly předloženy celkem tři pozměňovací návrhy.
Zcela nově návrh zákona obsahuje definice elektřiny v silniční dopravě, která nebyla dosud právně upravena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jednotlivých druhů těchto stanic. Nově je stanoveno, že distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice může nakupovat pohonné hmoty od osoby, která je držitelem platné licence na obchod s plynem, pokud se jedná o nákup stlačeného zemního plynu. Dále se jedná o úpravu spočívající ve zpřesnění definice čerpací stanice. Dále dochází o jeden rok ke zkrácení termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni dodržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzin s obsahem do 5 % biosložky. Děkuji za pozornost.
Jak bylo řečeno, tato novela není přímo aktivitou České republiky. Jedná se o povinnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94 z roku 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. A právě co se týká elektřiny a elektromobility, tak ta novela, kterou nám vláda předkládá, ji začíná přesně definovat, alternativní paliva, veřejně přístupné dobíjecí stanice, vysoce výkonné stanice, elektrická vozidla atd. V poslední větě snad jako zpravodaj mohu avizovat jak předkladateli, tak vám kolegům, že už se na mě obrátili zástupci odborné veřejnosti některých asociací právě z této oblasti, tedy z oblasti pohonných hmot, s návrhy na další pozměňovací návrhy, nebo s inspirací na další pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Kudely.
Dobrý den, paní předsedající. Já osobně ten problém mám, a proto jezdím stále k jedné čerpací stanici, kde vím, kterou pistoli vzít do ruky. Stále se hovoří u nás o alternativních zdrojích paliv také pro automobilový průmysl. Takže vám vřele doporučuji poslat tento sněmovní tisk do dalšího čtení.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím jenom krátce reagovat na pana zpravodaje. Samozřejmě my máme zájem o to, aby nevznikaly zbytečné bariéry, pokud budou dováženy elektromobily ze Spojených států. Ale podotýkám, ono to musí být vzájemné. A proto jednání o smlouvě TTIP je tak komplikované. To jenom jsem chtěl k tomu dodat.
Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Dámy a pánové, rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh přijmout s jedním pozměňovacím návrhem týkajícím se přechodného a závěrečného ustanovení, které upravuje účinnost zákona tak, že vstoupí v účinnost první den následujícího měsíce po dni vyhlášení.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V poslední době je hodně skloňované slovo živočišná výroba, krize v živočišné výrobě, nízké ceny mléka. Mnozí tvrdí, že krize živočišné výroby probíhá teď, a já tvrdím, že krize živočišné výroby trvá již posledních 25 let. Dovolte mi pár stručných čísel. Dokonce v poslední době Evropská komise připravila tzv. balíček na snížení produkce mléka, kdy pokud zemědělec částečně zlikviduje své stádo a sníží produkci mléka, dostane dotaci čtyři koruny na litr. Dumpingové ceny opravdu likvidují naše prvovýrobce. Někteří si řeknou: Co bychom se starali o zemědělství a výrobu potravin a potravinovou soběstačnost, když si levnější potraviny dovezeme? Což říkají mnozí ekonomové, kteří si ale bohužel nevidí ani na špičku nosu. Vůbec si neuvědomují souvislosti s krajinou, s kvalitou půdy. Ale hlavně to, že nízké ceny budou trvat vždy jen do určité míry a po získání v dané kategorii určité dominance na trhu ceny raketově vzrostou. Ale Holanďané a Němci, kteří jsou také velkou, silnou průmyslovou velmocí, tam živočišná výroba přímo kvete a výroba potravin také. Co je tedy hlavní, klíčový problém našeho zemědělství? Tedy tvrdím, že nadměrný systém SAPS dlouhodobě vede k nevyváženému zemědělství, k brutálnímu poklesu živočišné výroby a výroby citlivých a pracných komodit. Nicméně dalším klesáním počtu hospodářských zvířat nám klesá i kvalita půdy. Chybí organická hmota na polích, zvyšuje se eroze půdy a riziko sucha. Půda nezadržuje vodu v krajině, zvyšuje se riziko lokálních záplav a extrémního sucha. Celý systém je tedy nemocný. Někteří tady budou určitě namítat, že dochází k daňové distorzi. Proč mají zemědělci dostávat vratku daně, když ostatní podnikatelé tuto výhodu nemají? Ale zrušil bych je všude.